Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že ve 12.30 máme pevně zařazené volební body 298, Státní fond kinematografie, a 299, člen Nejvyššího kontrolního úřadu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Já bych si prosím dovolil požádat o pevné zařazení dvou bodů. Děkuji.
Ptám se, kdo k pořadu schůze ještě má zájem o vystoupení. Hlasování číslo 138, přihlášeno je 146 poslanců, pro 140, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Otevírám bod Ano, takže pane ministře, máte slovo. Ještě jednou prosím o klid! Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacím návrhu.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Takže to je jediný pozměňovací návrh. Hospodářský výbor se tím nezabýval, protože z důvodu koronakrize nezasedal.
Děkuji. Budeme? Kdo je proti? Procedura byla schválena.
Jinak zpravodaj má v souladu s jednacím řádem kdykoliv přednostní právo, takže si ani nemusíte... Omlouvám se.
Jenom si dovolím takovou jízlivou poznámku. Tu implementační vyhlášku zřejmě podepsal Daladier s Chamberlainem a poslali nám to.
Jinak to, co jste řekla, v podstatě jsem schopen podepsat bez nějakých výhrad.
A teď s přednostním právem ministr vnitra Jana Hamáček a připraví se... paní poslankyně Jana Černochová už ne, už jste vystoupila, takže pan poslanec Marek Novák. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já si dovolím tedy za sebe nekomentovat ten sněmovní tisk 92, který se týká té implementační směrnice. Jedná se především o znemožnění zakládání a fungování paramilitárních skupin a domobrany mimo veřejnou kontrolu. Sdružování občanů plně podporuji, nicméně je zde nutno jasně nastavit právní rámec pro subjekty, které mají za cíl při své činnosti používat zbraně. Osobně se setkávám se spolky, které pracují s mládeží, motivují své členy právě ke společenské odpovědnosti, lásce k vlasti a demokratickému řádu společnosti. Právě zde vidím smysl jednoznačné podpory této činnosti. Mimo hlavní myšlenku návrhu zákona jsou zde řešeny další oblasti, jako zavedení možnosti střelecké přípravy a nastavení jasného právního a odborného rámce. Předkladatelé se mimo jiné inspirovali jak dobrou praxí u subjektů v České republice, tak také benchmarkem okolních zemí, kde je již podobná norma zavedena, a konkrétně ve Švýcarsku a Izraeli. V oblasti snížení rizika zneužití výrobků, které mohou být využity jako zbraně, je cílem zpřísnit pravidla zejména v době trvajícího ohrožení státu, tedy krizovém stavu, kterým jsme si také prošli. A známe mnoho případů, kdy právě tito lidé pomohli zachránit právě jiné životy nebo majetek svých spoluobčanů. Závěrem zdůrazním, že oblast nakládání se zbraněmi je jednou z nejdůležitějších, klíčových oblastí právní úpravy v bezpečnostní oblasti. Představuje průnik celé bezpečnostní politiky státu. Jedním z našich nejdůležitějších úkolů právě i jako poslanců Parlamentu je zabezpečit bezpečnost obyvatelstva. Proto vás zde, vážení kolegové, vážené kolegyně, vyzývám, nebuďme v lidech pouze dojem, ale konejme kroky, aby bylo v naší zemi ještě bezpečněji.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Je to v rozporu s právem Evropské unie. Tato novela cílí na slušné občany, legální držitele střelných zbraní. Terorismus ale Evropská unie naopak podporuje, a to nekontrolovaným přílivem milionů nelegálních migrantů, bývalých bojovníků Islámského státu a džihádistů. Vidíme to nyní právě na hranicích Řecko a Turecko, jakým způsobem se k sobě chovají dva členové paktu NATO. Proto podávám návrh na zamítnutí.
Prosím, máte slovo.
Já bych také rád poprosil o podporu návrhu zákona o nakládání se zbraněmi, sněmovní tisk 669, protože si myslím, že se jedná o zákon, který je velmi potřebný, a popravdě řečeno, o kterém si myslím, že už tady dávno měl být.
A je mi to velice líto, ale Rusko je dneska v tomto velmi špatným partnerem, nehraje s námi poctivou hru a my bychom si toho měli být vědomi.
Přihlášeni jsou pan poslanec Žáček, pan poslanec Mihola a poté pan poslanec Rakušan.
Ještě jednou děkuji za vstřícnost.
Děkuji. Požádám sněmovnu o klid! Prosím, pokračujte.
Základní povinnosti při rozmnožování psů a koček platí pro všechny chovatele. Novela dále stanoví zakázané činnosti s vybranými druhy šelem a lidoopy, zejména mazlení a venčení na veřejném prostranství. Dalším cílem návrhu zákona je zabezpečit, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností neměly zásadní finanční problémy při umisťování týraných zvířat do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče. Nově bude Ministerstvo zemědělství hradit účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním péče o zvíře na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností za podmínek stanovených zákonem. Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. V zemědělském výboru bylo přijato 16 pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí zákona na ochranu zvířat proti týrání. To jsou pozměňovací návrhy, které jsou v souladu s koncepcí Ministerstva zemědělství a přispějí ke zkvalitnění návrhu, a proto s nimi souhlasím. Nechme spotřebitele, ať on rozhodne, z jakého chovu vejce preferuje.
Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí. Prosím. A prosím znovu sněmovnu o klid!
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. A znovu vyzývám poslance, aby přesunuli své diskuse případně do předsálí! Nebo ty debatní kroužky rozpustili!
Prostě například měl výpadek příjmů a nebyl schopen zabezpečit krátkodobě dobrou péči o to zvíře, přesto se dostal do postihu. Takže já navrhuji, aby toto bylo možné učinit a aby takovýto nástroj v legislativě byl. To znamená, tak jak je to v jiných případech porušení zákona, kde je možné třeba ten trest přezkoumat, aby to bylo i v této záležitosti. Takže aby toto bylo zpřesněno a upraveno.
Já vám děkuji. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Takže zahájím podrobnou rozpravu.
Děkuji za slovo.
Pan poslanec Elfmark. Připraví se pan poslanec David Pražák. Další v pořadí je pan poslanec David Pražák. Paní poslankyně Jana Krutáková. Připraví se pan poslanec František Vácha. Připraví se paní poslankyně Balcarová. Připraví se paní poslankyně Jarošová. Paní poslankyně Jarošová. Připraví se pan poslanec Zahradník.
Děkuji za slovo. Tímto se přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem podrobně odůvodnila ve všeobecné rozpravy. Děkuji.
Prosím, máte slovo.
Taktéž by nebyl realizovatelný například seriál Pět mrtvých psů, Vzteklina nebo film Žižka.
K tomu samotnému rozhovoru. To je podle mého soudu ale zásadní věc. Myslím, že nebudete úspěšní. Věřím, že někteří budou mít odvahu to učinit, ale úspěch pravděpodobně nezaručí. A to je otázka, kterou si musíme položit. Ale nyní úspěšní nebudeme, protože se nechováme recipročně. Ne že je nepostaví, ale že je budou likvidovat. Jak by se nám to asi líbilo? Při tom když chceme konstatovat po 102 letech, že československé legie měly zásadní význam pro vznik československého státu. Její závěry jsou dávno zkonzumované, dokonce existuje obava, že stabilita některých hranic, které byly dány právě Versailleskou smlouvou, je pochybná. Já nechci hovořit o podrobnostech. Setkal jsem se s tou prací, když jsem jednal se zástupci Ruské federace. A ruská strana řekla ano, pokud ten pomník vznikne, bude pod ochranou té mezinárodní smlouvy o přátelství a pomoci a bude pod ochranou našeho zákona o válečných hrobech. Já si dovolím tedy říct, že tady jde o to, jestli budeme říkat pravdu o tom, co si myslí občané České republiky, jestli máme sjednotit názor a nutit je k tomu, aby si mysleli to, co ten nebo onen v Poslanecké sněmovně nebo ten nebo onen ministr. Mají právo na takový názor.
Prosím, vaše faktická poznámka.
Myslím, že musíme trvat na odhadu soudního znalce. Že není možné tady prostě odhadovat něco od stolu, že zkrátka k tomu, protože jde o peníze daňových poplatníků, tak k tomu musíme mít opravdu stanovisko někoho, protože to nakonec bude podepisovat buď ministr, nebo někdo z jeho náměstků, nebo příslušný úředník s pověřením, tak by zkrátka mělo být jasné, jaké to číslo je, a neměli bychom ho tvořit tady od pultu.
Prosím, máte slovo.
Já nemohu než s pokorou, pane předsedající, vaším prostřednictvím s předřečníkem souhlasit. Já jsem možná měl poznamenat, kdo byli ti odborníci, co jsem konzultoval. Budu velmi rád, když tu částku dostaneme s touto kalkulací na zemědělském výboru. A takhle je můj pozměňovací návrh myšlen. Pokud dostanu lepší, korektnější a lépe zpracovaná čísla, v pokoře je podpořím.
Děkuji.
To říkám malinko ironicky. Takže nevycházet jenom ze znaleckého posudku poškozených se mně nezdá nic trestuhodného.
Děkuji. Pan poslanec Roman Sklenák a jeho dvě minuty.
To si myslím, že je pro ty naše úvahy a pro další postup klíčové.
Děkuji. V obecné rozpravě vystoupí pan předseda Marian Jurečka.
Jestliže se takovéto věci, které zásadním způsobem vstupují do ukončení podnikání v nějaké oblasti u určité skupiny osob, dělají cestou poslaneckých návrhů, tak to nevede k dobrým výsledkům. Byli tady někteří poslanci, kteří v tu dobu měli většinu, přesvědčeni o tom, že jejich návrh je správný. A ukázalo se, že podle toho postupu není možné, aby si někdo vzal takovou zodpovědnost na sebe, aby tu kompenzaci byl schopen realizovat. Protože odkazovat jenom na evropské finanční prostředky a Program rozvoje venkova je sice hezké, ale to nejsou nárokové peníze. A to je to, co mi tady dneska chybí.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Jsem držitel několika zbraní, jsem držitel zbrojní licence, prodávám zbraně, samozřejmě teď v době výkonu poslaneckého mandátu mám obchod zavřený.
Omlouvám se, budu jenom velmi stručný se svou prosbou jako reakcí na pana poslance Okamuru. On řekl, že tady bojuje za 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, bych vám chtěl říct, že já zbrojní pas vlastním, a poprosím vás, abyste si mě ze svého seznamu škrtl. Za mě opravdu nebojujete, já s celou řadou vašich argumentů nesouhlasím a jsem přesvědčen, že takových držitelů zbrojních průkazů je nás hodně.
Ale pojďme vážně. Děkuji za dodržení jednacího řádu.
Děkuji. Nevystupuji jako zpravodajka. To víme od začátku. Stejně tak víme, že jsou připravené pozměňovací návrhy v případě, že tedy dneska neprojde návrh, ke kterému se i ODS připojí, návrh na zamítnutí té implementace, což předpokládám, že to tedy neprojde. Teď nevystupuji jako zpravodajka, vystupuji se stanoviskem klubu ODS a dovolte mi tedy představit vám náš postoj. Dovolte mi tedy připomenout jenom velmi stručně, co předcházelo tomu všemu, proč tady dneska stojíme a řešíme to jako problém. A tak byl připraven návrh směrnice, který měl být při vhodné příležitosti vytažen jako králík z klobouku. Bohužel tou příležitostí se staly dny těsně po těch teroristických útocích v Paříží v listopadu 2015, kdy zcela iracionálně začali argumentovat tím, že nejlépe budeme bojovat s teroristy tím, že odzbrojíme legální držitele zbraní. Tedy že chce bojovat s terorem a nelegálním obchodem se zbraněmi tak, že brutálním způsobem omezí legální držitele zbraní. Představený návrh byl bez nadsázky pomyslným plivnutím do tváře těm, kteří dodržují zákon, jelikož snaha kriminalizovat určitou část společnosti s odůvodněním, že je to pro naše blaho a jejich dobro, je přinejmenším flagrantním příkladem zvrácenosti pokřiveného uvažování. Protože jestliže z pohledu Evropské komise těžiště posílení boje s terorismem a nelegálním obchodováním se zbraněmi je založeno na úmyslu utiskovat ty, kteří drží zbraň legálně, nesmíme se divit, že Evropská unie dlouhodobě a účinněji není schopna čelit žádným bezpečnostním hrozbám a krizím. A to ani těm ekonomickým, a jak jsme viděli i v těch několika posledních měsících, ani pandemickým. To je prostě nepopiratelný fakt a toto by se samozřejmě dělo. Ten návrh tedy byl Evropskou komisí představen. Následovalo tedy čekání, jak dopadne dohadování na Radě Evropské unie a v Evropském parlamentu. Směrnici v rámci projednávání nakonec tedy upravili, doznala řadu změn a úprav, a to i díky iniciativě některých europoslanců napříč politickým spektrem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Česká republika, ale i ostatní země jsou v jedné z největších hospodářských krizí za poslední desítky let. Celé segmenty našeho hospodářství mají velmi závažné problémy. Firmy začínají propouštět. Schodek našeho státního rozpočtu bude stovky miliard korun. A my tady hodinu hovoříme o koloběžkách. Nezlobte se na mě. Respektuji rozličnost názorů.
A ještě chci jenom říct, že vlastně proti tomu konkrétnímu návrhu ty námitky jsou úplně stejné, jaké bychom tady mohli mít proti tržnímu řádu. Jak ta města budou rozhodovat? Dávám procedurální návrh na vrácení do druhého čtení, jak tady pan poslanec Luzar navrhoval. Je to nejčistší procedurální řešení.
Po skončení rozpravy budeme hlasovat o opakování druhého čtení.
Děkuji, pane předsedající. A ta problematika je daleko širší. A na to bychom potřebovali delší čas, protože k tomu neproběhlo ani připomínkové řízení a je to prostě jenom klasický pozměňovací návrh. Nicméně je potřeba si přiznat, že žádná, nebo já jsem ji neobjevil, se nezměnilo žádné evropské právo, žádná směrnice, která by s nějakým termínem nás nutila přijmout tuto novelu. Když si to představíte, tak sice ministerstvo nám v důvodové zprávě uvádí, je to transpozice evropského práva, je to evropské právo integrované do tohoto předpisu, ale většinou jsou to věci, které už jsme v nějaké podobě v našich zákonných či podzákonných předpisech měli. A mě tohleto mrzí. Mně to vadí. Já jsem tady dával v prvním čtení příklad a já vám ho zopakuji. Ale například se v tomto zákoně navrhuje prodloužení doby archivace dokladu o nákladu z jednoho na dva roky. Tento pozměňovací návrh navrhuje uplatnit výjimku v maximální možné míře, kterou nám umožňují evropské předpisy. A například další věc, která se tam objevuje, to je návrh nových přestupků, zákazů řízení při závažném porušení tohoto zákona až na šest měsíců bez vyhodnocení konkrétních dopadů. Takže to také není transpozice evropského práva. Je to náš návrh. A mě opravdu v tom zdůvodnění zaujala věta, že by implementace tohoto zákona mohla reálně znamenat zvýšení mzdových nákladů dopravce v souvislosti s nutností zaměstnávat více řidičů. Ten problém je, že dneska jsme samozřejmě v nějaké ekonomické situaci, jsme po koronavirové krizi. A já si nejsem jistý, že bychom měli přijímat zákony a nová administrativní pravidla, která v konečném důsledku mohou vést kvůli administrativě ke zvyšování nákladů jednotlivých soukromých subjektů. To je obecně. To znamená já vám to tady říkám z těchto dvou důvodů. Můj postoj je velmi zdrženlivý k tomuto zákonu. Nicméně opakuji svou prosbu, pane ministře, prosím, nepředkládejte nám návrhy zákona, o kterých říká důvodová zpráva, že je to transpozice evropského práva, a přitom není. Děkuji, dámy a pánové, za pozornost.
Přečtu několik omluv. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Ten návrh zde padl v rozpravě od dvou poslanců. Všechny jsem vás na žádost odhlásil.